Tento Newtonův zákon už tu někdo citoval, vraťme se i k fyzice. Dovolte nám klást dotazy. Nemuseli bychom tu být tak dlouho a ušetřili bychom ty peníze, o kterých hovořil, vaším prostřednictvím, paní předsedající, pan poslanec Lochman.
Děkuji za dodržení času. Prosím.
Tak já vaším prostřednictvím pro pana poslance Vlčka.
Rozpočtové příjmy z Evropské unie nebyly naplněny o 54 miliard korun. Těchto 54 miliard korun z EU mohlo už v loňském roce, tedy v roce 2022, jít do investic, které by se i daňově zhodnocovaly. Nekompetencí a laxností jste zbytečně zvýšili schodek o 54 miliard. Prostě nestihli jste podat žádost o proplacení peněz z EU, přestože projekty už zaplatili čeští daňoví poplatníci. Strukturální deficit na rozdíl od vaší předvolební rétoriky neřešíte vůbec. Jeden z mála předvolebních slibů, který jste splnili, bylo naprosto nerozumné a nelogické zrušení elektronické evidence tržeb. My jsme zavedli EET, abychom daně vybrali a mohli je snižovat. Díky EET jsme vybrali 33 miliard za tři roky, zvýšili mzdy v pohostinství, omezili výplaty na ruku, tím zvýšili odvody a lépe zacílili daňové kontroly. Vy jste EET zrušili, a protože bohužel ne každý poplatník je poctivý, i když souhlasím s tím, že naprostá většina ano, tak daně nevyberete. A proto je logicky musíte zvyšovat. Ta vyšší DPH, kterou navrhujete, je ve skutečnosti daň za devadesátkovou logiku ODS. Dvoutřetinová většina naší společnosti považovala zavedení EET za pozitivní opatření. Dokonce tento názor v čase zůstal stabilní. Pozitivní pohled na EET byl u veřejnosti zachován i přes neutuchající kampaň současné vládní pětikoalice namířenou právě proti EET. EET znemožnila nepoctivým podnikatelům podstřelovat cenu, kterou vyžadovala většinová poctivá část podnikatelského sektoru. Bylo jím podstatné a významné snížení administrativní zátěže, a to pro všechny zúčastněné strany. Při mimořádném propadu maloobchodních tržeb je opětovným problémem cirkulace neoficiálních plateb. Sledujeme v přímém přenosu lživý předvolební slib, že budete konsolidovat veřejné finance bez zvyšování daní. Představili jste už dvě daně. Daň z neočekávaných zisků, která bude výlučným příjmem státního rozpočtu. Chci poznamenat, že se to míjelo asi týdnem. Potenciální kolize s českým ústavním pořádkem, potenciální rdousicí efekt na tato odvětví. My vám ty daně zjednodušíme, ať to nemáte tak složité, milí poplatníci. Ať nemáte dvě sazby. Jo, že vám je přitom zvýšíme? To nevadí, ale budete to mít jednodušší. Tak to určitě všichni pochopí. Zkuste se na to schválně zeptat lidí. Dobrý den, pane Nováku, příští rok nezaplatíte za lítačku 3 650 korun jako letos, ale 4 000 korun. Jo, a tu pětistovku si vlastně připlatíte i za vodu, ale nebojte se nic, všechno je v pořádku, my jsme vás za to zbavili obrovského břímě v podobě třetí sazby DPH. Mohu pokračovat. Toto všechno zvýšíte. Dívám se na naše experty na zemědělství, jestli se mnou budou souhlasit. Věřte, že to nikdo nepocítí. A pokud zrušíme tu desetiprocentní sazbu, abychom tedy odbřemenili lidem a firmám, tak upozorňuji, že naše snížená sazba bude nejvyšší v Evropské unii. Takhle je potřeba to lidem vysvětlovat, a ne to schovávat za nějaké odbřemeňování od administrativy. To si snad děláte legraci. Jediné, co jste ale snížit chtěli, tak je daň z hazardu. To si tady pamatujeme všichni. A hlavně si pamatujeme to, že to ministr financí veřejně podpořil.
Ne, teď je to hlasování o nedůvěře této vládě, ne té předchozí. Takže to fakt není pravda.
Paní poslankyně Ožanová s faktickou poznámkou, následuje pan poslanec Rais.
Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení dva ministři, já bych chtěla jenom vaším prostřednictvím paní poslankyni Levko říct, že došlo ke snížení počtu jednacích dnů a hodin v minulém roce. V předchozím volebním období byl šestitýdenní cyklus. Když to řeknu, dva týdny Poslanecká sněmovna, jeden variabilní, což je také Poslanecká sněmovna, dva týdny výborové a poslanecký týden. V minulém roce jste zavedli, že ten variabilní týden vypadl, což byly ty jednací dny, kdy se může jednat o zákonech, a navíc vypadlo odpoledne ve středu. Snížil se ve skutečnosti, prosím vás, to je normální matematika, enormně se snížily počty jednacích dnů a hodin, a pak se nedivte, že se zdá, že se nedá všechno projednat. Souhlasím s kolegou Markem Bendou. Víte, naše někdy menší aktivita by byla prospěšná této zemi, protože méně zákonů, ale kvalitnějších by bylo vhodnější.
Nyní následuje pan poslanec Rais s faktickou poznámkou a připraví se paní poslankyně Levko.
Přestože to je jedno z mála kvantitativních vyjádření, které v tom programovém prohlášení vaší vlády je, tak zatím tak nečiní. A pokud mám informace od odborníků, tak to vypadá, že ani činit nebude moct, minimálně letos. Takže ten zubožené stav spočívá v tom, že my jsme splnili to, co jsme řekli, kdežto zatím to vypadá u vás, že ta platová pozice vlády Petra Fialy nebude tak ideální, jak je.
Prosím.
A ještě tedy, když už jsem tady, co se týče toho zuboženého stavu, tak tím jsem měla na mysli stav veřejných financí.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Rais z místa.
To mají přece všichni. To znamená, že ta předchozí vláda navyšovala platy a snižovala daně, tak to mně přijde, jako že to je ocenění. Takže já nevím, co je na tom ke kritice.
Už naposled. To nebyla ani kritika, ani ocenění. Já jsem vlastně v tom úvodu hovořila o tom, že zároveň navyšovat výdaje, snižovat daně a snižovat schodek rozpočtu prostě nejde.
Vracíme se do rozpravy. Paní poslankyně Olšáková je nyní přihlášena a následuje pan poslanec Letocha.
Dobrý večer, vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně poslankyně, kolegové poslanci. My jsme se tady dnes sešli na mimořádné schůzi, která je svolána k vyslovení nedůvěry vládě. Ráda bych využila možnosti, kterou mám, a řekla několik slov o této vládě a uvedla důvody, proč tato vláda má mou důvěru. Současná vláda nastupovala do rozjetého rychlíku končící pandemie a jejích dopadů, srovnávala se s vysokým schodkem státního rozpočtu, vzrůstající inflací a vysíleným zdravotnictvím a především s počáteční energetickou krizí, která v České republice odstartovala krachem Bohemia Energy. Už tento výčet je zběsilý, ale aby toho nebylo málo, začala válka na Ukrajině a vláda se musela velmi rychle vyrovnat s přílivem uprchlíků a jejich zajištěním, což zvládla opravdu dobře, přestože si to možná ani nechceme přiznat. Podařilo se ustálit ceny pohonných hmot, zvýšila se minimální mzda i starobní důchod, bylo zrušeno EET a naopak zřízena Digitální a informační agentura a připraven antibyrokratický balíček, který usnadní podnikatelům život. Výčet bych mohla zakončit velkým úspěchem, který mělo české předsednictví v Radě Evropské unie. Možná je pro některé tento bod příliš vzdálený od našich domácích problémů, ale díky perfektně zvládnutému předsednictví se Česká republika v zahraničí vrátila opět na pozici respektovaného partnera. A to si myslím, není málo, uspět v evropském měřítku, kde je laťka mnohem výš než doma. Já bych ovšem chtěla vypíchnout hlavní téma, které je pro mě zásadní, pro mě jako poslankyni, předsedkyni Sdružení místních samospráv, ale také jako bývalou starostku, a to je energetika. Tato vláda bohužel zdědila hříchy předchozích vlád. To už tady určitě bylo zmiňováno. Omlouvám se, že to zopakuji.
A v těch zahraničních parlamentech, třeba v tom britském, tam si umí pěkně naložit. Měli jsme nějaký rozhovor s Janou Černochovou. Já vás prosím, abyste umožnili politickou a korektní demokratickou diskusi.
A skutečně to baví poslance, protože je přihlášen pan poslanec Volný s faktickou poznámkou.
Děkuju, paní předsedkyně, já budu velice krátký, stručný.
Nyní je přihlášen pan poslanec Lang s faktickou poznámkou, zatím poslední s faktickou poznámkou.
Jestli jste si myslela, že to bylo rádoby vtipné, tak mně to tedy nepřipadalo.
Vracíme se do rozpravy. Paní poslankyně Levko, následuje paní poslankyně Olšáková.
Opozici, která dnešní hlasování o nedůvěře vyvolala, by se slušelo trošku soudnosti. Když poslouchám diskusi tady ve Sněmovně nebo i vyjádření opozičních poslanců v médiích a podobně, tak mi z toho vyplývá jediné, že podle nich by dobrá vláda měla navyšovat výdaje na zdravotnictví, na sociální dávky a důchody, na platy zaměstnanců, na investice, na všechno. Tak já myslím, že člověk nemusí být žádný Einstein, aby pochopil, že tohle prostě není možné. Předchozí vláda navyšovala výdaje a snížila daně. A kam jsme došli? Zanechala po sobě doslova rozvrácený rozpočet. Obří výdaje v letech 2020 a 2021 zdaleka nebyly jen prostředky na pomoc lidem a firmám, kteří dočasně nemohli pracovat kvůli pandemii. Minulá vláda fatálně navýšila mandatorní výdaje a cesta zpět je složitá. Fialova vláda zvládla tuto bezprecedentní krizi bez většího chaosu. Zvládla ohromný příliv uprchlíků, zvládla zajistit dostatečné zásoby plynu, pomohla lidem s cenami energií. A to, co je důležité, a už to tu dnes zaznělo a já to musím zopakovat, že vláda zvládla předsednictví v Evropské unii na jedničku, a výrazně tím zvýšila prestiž naší republiky a za to se moc ráda. Zkrátka ať se vám to líbí, nebo ne, tato vláda řídí a reprezentuje naši zemi daleko lépe než chaotická vláda předchozí. Chtěla bych tu ale zmínit a podtrhnout ještě jednu věc. I přes bezprecedentní krizi se daří posouvat i řadu věcí, které byly léta odkládány. Jako dobrý příklad zmíním přípravu zákona o veřejné kulturní instituci, který je nutný pro modernizaci správy a financování kulturních institucí a volá se po něm už více než 20 let. Řešení slibovala i minulá vláda. Děkuji za to panu ministru Baxovi i panu premiéru Fialovi. Těší mě také, že se řeší důchodová reforma, rozpočtové určení daní, respektive revize přerozdělování mezi jednotlivé kraje a obce, že se provádí revize nepotřebných zákonů a další věci. A na závěr mi dovolte jednu poznámku, která vlastně velmi souvisí s tou předchozí diskusí, která tu byla. Největším problémem této vlády podle mého názoru je to, že nemůže řešit problémy této republiky dostatečně rychle a efektivně, protože Poslanecká sněmovna nefunguje, tak jak má. Zřejmě kolegové z opozice zaujali strategii věčných obstrukcí s cílem blokovat a znesnadňovat vládě přijímání zákonů. A promiňte mi to, ale nemohu se ubránit dojmu, že dnešní, během půl roku již druhé vyjádření nedůvěry vládě, ještě v době prezidentských voleb, k této taktice patří.
Já jsem myslel, že už dneska vystupovat nebudu, ale teď mě to trochu přinutilo. Rok jste to tady obstruovali. Rok! A my jsme jako koalice měli tu sílu, že jsme nikdy, až na jednu výjimku tuším, nejeli přes noc. My jsme to jednou zablokovali, tuším v pátek, pak ještě jeden den, a vy už jste z toho nervózní, že dochází k obstrukcím. Když se podíváte na počet hodin, které jsme strávili těmi zákony, tak je to přibližně stejné. Rozdíl je v té koncentraci.
Ta zábava už tady mohla být mnohem dřív a nemuseli jste kvůli tomu odcházet. Já taky vždycky, když slyším STAN, tak si taky vzpomenu na Dozimetr a šifrované telefony. Já si myslím, že si asi poradíme i bez toho. Ale navážu na to, co říkal i kolega Feranec. Děkujeme za to. A já si myslím a doufám, že jak bude doba přibývat, tak ještě uslyšíme nějaké další favority.
Také děkuji za dodržení času a další je přihlášen pan poslanec Lochman. Pane poslanče, máte slovo.
Já vám doporučuji se podívat na tyto kolegy. Ale ještě člověka, který vám tady přesně řekl, že on děkuje lidem za to, že v tuto složitou dobu dokážou být trpěliví a dokážou ji přestát. Připadáte si jako ti, kteří tady jsou nějací hodnotitelé lidí. Milí vážení přátelé, pojďme se vrátit tam, kam tato Sněmovna patří. A ještě člověku, který dle svého svědomí se rozhoduje, jak vlastně se vším naloží, jestli opravdu ta vláda má jeho důvěru, přesně to zvažuje, poděkuje lidem. Vy si tady hrajete hrátky místo toho, abyste se věnovali práci jako poslanci, tedy práci pro lidi, které tady zastupujeme!
Další s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kasal.
Děkuji, že jste mně nahrál, pane poslanče. Něco jiného jsou velká města a něco jiného jsou menší města. Protože to, co dorazilo do Prahy, tak to už my máme dva měsíce. Nejenom že nejsou antibiotika celkově, ale nejsou oční kapky. Jestli chcete, pane poslanče, tak si to můžete najít na SÚKLu, tam to je, a můžete to říct lidem.
Když opoziční poslanec tady řekne nějaký svůj názor, tak je to šikanózní vůči vám? Nikdo vás tady nedrží.
Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobrý podvečer, vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Alespoň my si to myslíme. Je úplně legitimní, že opozice na to má jiný názor. Je opravdu vidět, že jste byli jako natěšení na tuto debatu. To budeme tedy paušalizovat ty lidi, kteří tam bydlí, že to něco znamená, že jsou na ulici Chocholoušková? Opravdu se česká Sněmovna k tomuhle sníží? Ale věřím, že jestli se podíváte zpětně na ten záznam k tomu, co se tady před chviličkou stalo, že možná ani vy se nebudete úplně usmívat. Ale prosím, zachovejme důstojnost české Sněmovny.
Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Wenzl. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já k panu poslanci Ratajovi, vaším prostřednictvím. Já nechci nějakým způsobem urážet, to už vůbec ne.
České republice chybí několik desítek důležitých léků. Lidé si pro ně musí jezdit do Polska či do Německa. To je přece nepřijatelné! Jde z velké části o děti, a kdo má děti nebo vnoučata, tak to přece musí cítit. Fronty před lékárnami v Brně, v Praze, obrovské, dlouhé fronty. Tohle máte řešit místo zákona o České televizi. To lidi nezajímá. Toto máte řešit! Desátý z hříchů vlády Petra Fialy - snaha o cenzuru informací ve veřejném prostoru. Má se zavést nový trestný čin: úmyslné šíření dezinformací. Mají se dotovat nezávislá média, která se na potírání dezinformací budou podílet. Uvidíme, kdo je bude vybírat, asi nějaká nezávislá vládní komise. A vláda si za tím účelem chce platit neziskové organizace. Takže stát si také hodlá vytvořit zákonný nástroj pro vypínání severů, které budou označeny jako dezinformační. Úplně otevřeně ministr vnitra mluví o tom, že chce omezovat fungování webů a médií, které píší věci, které se vládě nelíbí. Já jsem z generace, a hodně z vás, z generace, která si pamatuje, jak byla omezována v minulém režimu svoboda slova. Jak byli ti, co to dělali, perzekvováni. To si všichni pamatujeme. A pamatujeme si i to, že nejcennější, co přinesla sametová revoluce, byla právě svoboda slova. Nechte si zajít chuť na její omezování. Nechte si zajít chuť na to, abyste umlčeli ty, s kterými nesouhlasíte vy, kteří se neustále pasujete za jediné demokraty v této zemi! Jedenáctý z hříchů vlády Petra Fialy - snaha o ovládnutí České televize. Tato nově složená Rada České televize bude následně volit nového generálního ředitele České televize. Protože zcela ovládá Senát. Ale uvědomujete si, že tímto krokem bude bita jenom Česká televize? Že ve výsledku dosáhnete toho, jenom toho, že Česká televize ztratí u veřejnosti důvěru? Mají snad pocit poslanci pětikoalice, že je Česká televize tendenční? Máte ten pocit? Tak proč to děláte? Skupina kolem Redla a radního za STAN Hlubučka ovlivňovala zakázky v Praze a rozebírala za bílého dne veřejný majetek. Sami jste tvrdili, že je potřeba vše nejdříve vysvětlit a prošetřit, a od té doby nevíme nic nového, jen uplynul čas a ta kauza mediálně vyvanula. Už neplní titulky novin. A třináctý z hříchů vlády Petra Fialy - nevyužité předsednictví v Radě EU. Ve znamení vyčkávání na evropské řešení se to však projevilo ve snížení životního standardu. České předsednictví promrhalo příležitost pomoci naší ekonomice. Urychleným koncem spalovacích motorů jste šli proti našemu automobilovému průmyslu i proti našim občanům. Kdo vám k tomu dal mandát? Kdo vám dal mandát prodražit naše automobily prostě v tak krátké době? Kde na to ti lidé mají brát? Nikdo vám nedal tento mandát.